Avizuji proto už nyní, že v průběhu dalšího projednávání podám návrh na přijetí doprovodného usnesení následujícího znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje znepokojení z dosavadního přístupu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře k žádosti o poskytnutí informace o výši jeho příjmů.
Já rozumím tomu, že zažívá pan předseda klubu TOP 09 obrovský šok, ale přesto chápu, že se potřebuje poradit. Já bych ho chtěl poprosit, jestli by nemohl tu přestávku odložit až po projednání exekučního řádu, protože to je přece jen ještě bod, který se týká opozičního okénka, a jestli by přece jen se nemohl poradit později.
Krátce řečeno, jde o podvodné prodejce, kteří prodávají zázračné prostředky na vyléčení nevyléčitelných nemocí, na zhubnutí nebo na zázračné kosmetické účinky. Musím zdůraznit, že se jedná o neregistrované přípravky považované za potravinové doplňky, kde reklama na ně je naprosto zavádějící a s lidmi manipulující. Desetitisíce korun! To nejsou halířové položky. Které zaručují, že je to švýcarský preparát, který vyléčí rakovinu. Přitom nikde není prokázáno, že se jedná o švýcarský preparát, a lidé tomu věří - přece ve Švýcarsku by nelhali. A přitom se nejedná vůbec o švýcarský preparát! A ten nemá zase žádnou právní zodpovědnost. Je to hodně manipulující a to se mi moc nelíbí. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vyzulovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, pěkné odpoledne. Firmy musí zaplatit maximálně dopravu, kongresový poplatek, který je velký, ubytování a musí se to týkat těch dnů, kdy ta akce je. A to, co tady nevyřešíme, bohužel to nejde vyřešit, to je všechno o morálce. Protože znám spoustu lékařů, kteří přijedou na velmi zajímavý odborný kongres někde do nějakého lákavého místa a oni prostě na ten kongres nejdou. A to je ta podstata. Takže tady to naštěstí od roku 2015 začíná běžet, takže právně a odborně to je řešeno.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil spíše než -
Já vás ještě přeruším, pane poslanče. Skutečně znovu žádám sněmovnu o klid! Pokud kdokoli z vás diskutuje o jiných věcech, které se netýkají tohoto bodu, prosím, přeneste své diskuse do předsálí a nechte ty, kteří vážně diskutují o tomto problému, v klidu vystoupit. Děkuji.
Chtěl jsem říct, že se budu vyjadřovat více než k tomu zákonu, který zde byl podrobně rozebrán navrhovatelem kolegou Plíškem, tak k té diskusi, která zde proběhla. Já bych se chtěl zmínit o těch dvou posledních. To znamená o pojišťovnách a poskytovatelích zdravotní péče. S tím já musím souhlasit. Těch lékařů. Je pravdou, že tady existují v posledních letech kodexy firem, které jsou na úrovni jakýchsi etických kodexů, ale ty kodexy jsou poměrně těžko vymahatelné a zatím nefungují úplně dokonale. Já bych jenom zdůraznil, že ten zákon není napsán proti lékařům. Ten je napsán naopak pro lékaře, kteří ten morální kodex dodržují a jsou poctiví. Protože v takové situaci, kdy není samozřejmě možné plošně a masivně kontrolovat všechny předepisující lékaře detailně, tak se ti nepoctiví schovají a ti poctiví jsou potom za ty hloupé, na které se obecně jenom ukazuje, že ne všichni lékaři jsou úplně dokonalí.
To je v podstatě komentář k tomu, že je možné - nebo že se za reklamu nebudou považovat ceníky léčivých přípravků. V souvislosti s tím je třeba říct, že právě řetězce mají tvrdé pozitivní listy a často dochází k nahrazování předepsaných léčiv bez konzultace s lékaři, což si myslím, že je velmi špatně. Tak to jenom k tomu, abyste měli ten obrázek úplný.
Pokud neprojde ani zamítnutí ani vrácení, budeme hlasovat o přikázání. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Nebudeme tedy pokračovat, protože Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod. Zároveň předám řízení schůze.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je Nyní eviduji jednu faktickou poznámku a dvě přednostní práva.
Děkuji za slovo. Když už jste, pane poslanče Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího, zmínil bývalé kolegy Melčáka a Pohanku jako trpkou zkušenost sociální demokracie, bylo by fér, kdybyste tu informaci doplnil také o zkušenost pana poslance Humla a doplnil nám informaci, zda se v tomto případě jednalo o zkušenost sladkou, či trpkou. Myslím si, že by si to pan poslanec Huml zasloužil.
Děkuji.
Pane předsedající, paní a pánové, jen několik málo poznámek. Nejsem právník, tím méně ústavní, nicméně jsme tady v Poslanecké sněmovně všech možných profesí a sociálních skupin či profesních skupin právě proto, abychom se na věci dívali nejen z úzkého pohledu právnického, ale také trošku nějakým tím selským zdravým rozumem. Pouhý podvýbor je pomocným orgánem, pomocným institutem, pomocným nástrojem výboru. Je to prostě slabší úroveň než to, co jsme navrhovali. Co se týká naší motivace, proč jsme předložili opakovaně tento návrh, podobný návrh, jde o to, že ostatně soudíme, že přeběhlictví jako takové je velmi škodlivé, neboť upravuje výsledky voleb, tedy je proti vůli voličů. Já vím, že mohu být vnímán některými jako hlas volajícího na poušti, protože tu se té straně hodili přeběhlíci, tu se oné straně hodili přeběhlíci.
Já vám děkuji. Než budeme pokračovat a udělím slovo, přečtu jednu omluvu.
Já myslím, že obsahuje dvě části, které jsou strukturálně úplně odlišné. První je ona ztráta mandátu, kde - jak již správně upozornil pan kolega Karamazov - je fakticky v té ústavní změně formulována tak neuvěřitelně vágně, že - Druhá věc - a to už je věcná námitka.
Dámy a pánové, přeji vám pěkný den. Budeme pokračovat po přestávce, tak jak jsme se domluvili.
Do toho druhého kola postoupili dva poslanci, Jan Birke s 68 hlasy a Stanislav Pfléger s 61 hlasem. První písemné oznámení je od předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Romana Sklenáka, který mě informuje, že stahuje nominaci poslaneckého klubu ČSSD Jana Birkeho na předsedu této vyšetřovací komise. Tím se ten bod vlastně stává neprojednatelným a nehlasovatelným a já jsem pouze nucen konstatovat, pane předsedající, abyste ho ukončil, protože hlasovat nemůžeme.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
Je to skutečně druhé kolo třetí volby. Byli to pánové Janulík, Pastorek a Uhlík. Tito dva kandidáti se budou ucházet o jedno místo. Důrazně prosím, kolegyně, kolegové, dávejte si velký pozor na označování těch lístků, protože velmi často právě tento typ volby je neúspěšný kvůli velkému množství neplatných hlasů. Znovu připomenu, že kandidáta, kterého chcete zvolit, pro kterého hlasujete, tak musíte označit kolečkem to číslo před jeho jménem. Musíte takhle nějakým způsobem, buď kolečko, nebo křížek, označit všechna jména, respektive ta čísla před jmény.
Já tak činím. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
Poprosím kolegu Lanka, aby mým prostřednictvím vám přinesl něco na občerstvení. Děkuji.
Také v souladu s jednacím řádem se o způsobu volby nehlasuje, je to volba tajná. Mohu konstatovat, že byly podány tři návrhy. KDU-ČSL navrhla pana kolegu Jana Bartoška, hnutí ANO Jaroslavu Jermanovou a sociální demokracie Petra Kořenka. A nyní se opět odvolám na písemný materiál, který jsem obdržel před chvílí: hnutí ANO v tomto případě stahuje nominaci Jaroslavy Jermanové. To znamená, že na volebních lístcích budeme vybírat pouze ze dvou kandidátů a jsou to poslanci Jan Bartošek a Petr Kořenek. To je k tomuto bodu vše, i zde prosím o přerušení a otevření dalšího bodu.
Pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Hlásím se pouze s jednou jedinou otázkou. My jsme samozřejmě připraveni volit do pozice předsedy komise pro práci Kanceláře pana Bartoška. V opačném případě bychom vás volit nemohli.
Asi vás zklamu a nebudete mě moci volit, protože se nechystám rezignovat. Dobře. Můžeme pokračovat. Není tomu tak. Otevírám bod číslo
Ten systém je takový, že výzvu k obsazení podal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V tomto případě se můžeme dohodnout na způsobu volby. Je možná volba jak veřejná pomocí hlasovacího zařízení, tak i volba tajná. Připomenu, že o způsobu volby, tedy o návrhu komise na tajné hlasování, budeme muset hlasovat.
Já vám děkuji a otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane předsedo? Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přítomných poslankyň a poslanců je 173, pro návrh 133, proti nikdo, návrh byl přijat. Odhlasovali jsme si, že volba proběhne volbou tajnou.
Děkuji.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
Prosím tedy o otevření rozpravy jak ke kandidátům, tak ke způsobu volby, pak budeme hlasovat o návrhu na tajné hlasování.
Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí o slovo. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
Každopádně zbývá obsadit ještě tři místa. Celkový počet členů je devět. Na ta tři místa bylo ze strany ministra kultury navrženo deset kandidátů. Opět tedy prosím a velmi důrazně vás žádám o pozornost a pečlivost při označování jmen. Já prosím o otevření rozpravy.
Já vám děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přítomných poslankyň a poslanců je 173, pro návrh 133, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Děkuji.
Děkuji panu kolegovi Adamovi za velmi zevrubnou informaci. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Urban, po něm s přednostním právem pan kolega Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On tady konstatoval, že v tomto paragrafu dochází k omezení měření tepla a že proto to nedoporučuje Energetický regulační úřad. Kdyby byl tak laskav a trochu rozvedl tu svoji myšlenku.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já jsem rád, že běží tahle debata, že se snažíme přesvědčit, že není správné hlasovat jen tak naslepo o zákonu, když existují tak vážné pochyby o kvalitě a dopadech zákonů. Vedeme rozsáhlou rozpravu nejenom tady na plénu. Na téma energetického zákona se pořádaly tři semináře. Kolegyně Olga Havlová seminář na téma kompetencí Energetického regulačního úřadu, David Kádner na téma energetické bezpečnosti a teď naposledy kolega Petr Adam, který měl seminář na téma finanční dopady zákona. Bohužel, účast ze strany poslanců nebyla nijak valná. Proto bych si rád tímto vzal dvouhodinovou pauzu na tento seminář, na jednání klubu.
To není apríl, to je skutečný procedurální návrh.
Paní ministryně tvrdí, že ten audit byl neprofesionální. Jedna věc je, kdo to zaplatí. Alespoň z našeho pohledu ne. Jestli ten audit byl standardní a profesionální, jak tvrdí Ministerstvo financí a náměstek, který je za to zodpovědný, anebo byl neprofesionální, jak tvrdí paní ministryně pro místní rozvoj.
Já si tedy myslím, že Sněmovna není soudce, aby určovala, kdo v tom sporu má pravdu, jestli audit byl, nebo nebyl standardní. To, že mohlo být, nevím, jestli bylo, nebo ne, ohroženo čerpání velkých miliard z evropských fondů, to, že někdo, nám není jedno kdo, zaplatí ten audit. V rámci jedné vládní strany se příště dohodněte, jak to vlastně je, a nebuďte dojem, že snad vládní koalice je nejednotná, a tudíž ohrožená.
Ještě s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Já jsem chtěl jenom krátce odvětit panu předsedovi Kováčikovi, že skutečně není naší ambicí tady dělat rozhodčí a říkat, kdo kde má pravdu, ale nalézt to řešení a splnit kontrolní úlohu Sněmovny. Kolegyně a kolegové, dnes je úterý, a prosím uvědomte si, co na toto téma včera vláda řekla po svém zasedání. Včera vláda v podstatě řekla: My uznáváme, že ten tendr je cinklý. Takhle to lze přeložit. A já si nemyslím, že to je informace... Přestaňte křičet, pane poslanče Jandáku...
Pane kolego, já si to s panem poslancem Jandákem vyřídím sám, když bude potřeba. A prosím pokračujte.
Já si nemyslím, že tato informace, protože já jsem to teď nepřehnal, já to teď jenom přeložil do srozumitelné řeči. A já si nemyslím, že to je informace, kterou by měla Poslanecká sněmovna jenom tak přejít a neměla by se jí zabývat.
Já jenom k panu kolegovi Kalouskovi, abychom si rozuměli. Řešení v této bezesporu exekutivní věci má nacházet exekutiva.
On navrhoval tři. Aha, tak tady je drobná komplikace, protože mi organizační odbor říká, že žádné tři zprávy nemá, že má pouze jednu. V tom případě komplikace odpadla a budeme hlasovat pouze o tom, na čem se shodlo grémium Sněmovny. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Uživatelé zařízení sociálních služeb mají štěstí. Ráda bych vás všechny vyzvala, abyste tento pozměňující návrh ve třetím čtení podpořili a vzpomněli si na memorandum za dostupnost zdravotní péče seniorům, které jasně hovoří: prevence ve formě lékařských výkonů, zákroků, musí být plně hrazena. Za náš klub, který se také připojil k memorandu, chci vyjádřit, že tento návrh podpoříme. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové.
Nyní tedy přicházím s druhým pozměňovacím návrhem, který se týká úplně jiné kategorie. V současné praxi se nešťastně vykládá ustanovení zákona. Zvláště druhá metoda darů je velmi nebezpečná z důvodu snížení transparentnosti a bezpečnosti. To pokud poskytovatel z obav před restriktivním výkladem zákona zdravotní pojišťovnou do zdravotnické dokumentace uvede - zdravotnický prostředek zdravotní pojišťovnou schválený, nikoliv skutečně užitý. Jak se to provádí v praxi? Nikterak přitom nedochází k omezování hrazených služeb. Tím, že bude ve zdravotnické dokumentaci zanesen vždy skutečný užitý zdravotní prostředek, se zvyšuje v případě komplikací bezpečnost pacienta, jeho právní jistota pro případ sporu a v obecné rovině pak umožňuje účinnou vigilanci a hlášení nežádoucích událostí. Obecně bude zamezeno zkreslování údajů o poskytování zdravotních služeb. Zdravotnické prostředky jsou regulovány harmonizovanými normami a podléhají přísným procesům ověřování shody. Účelem poslaneckého návrhu je tedy jednoznačně umožnit pacientům svobodnou volbu pro rozhodování o jejich vlastním zdraví, a to prostřednictvím možnosti zvolit si i ten zdravotnický prostředek, který není standardně hrazen zdravotní pojišťovnou, bez nutnost uhradit celý zdravotní výkon či obcházení zákona právě prostřednictvím darovacích smluv. Poslanecký návrh tudíž žádným způsobem nezasahuje do byť plánovaného procesu stanovování úhrad zdravotnických prostředků, ale pouze formuluje transparentní postupy ve výše popsaných situacích. Nárok pojištěnců zůstává jednoznačně stejný. Vychází z jeho zdravotního stavu a měl by tak být i stejně hrazen. Návrh řeší pouze, co s částkou mimo rámec práva na úhradu, aniž by tímto rámcem jakkoli hýbal nebo ho nějak posouval. Dále bych chtěla říci, že tento návrh dobrovolné spoluúčasti vlastně podporují i špičky našeho zdravotnictví.
Ten systém to vůbec neumožňuje. To já považuji za nemorální, a proto se přihlašuji k tomuto pozměňovacímu návrhu.
Děkuji, pane předsedající. Prosím vás, nejde o nadstandard.
To po odpovědných a milujících rodičích nemůže stát chtít. Slepou poslušnost prostě po rodičích chtít nemůžete ani v mnoha jiných oblastech jejich rozhodování. Ale co po nich vždycky můžete chtít, je rozhodování na základě diskuse, rozhovoru. Ta rozmluva - já už jsem to tady říkala jednou - musí probíhat ve vzájemné úctě a ve vzájemném respektu. Kromě toho, že byla vyvinuta velká snaha zdiskreditovat všechny, kteří si mysleli eventuálně něco jiného než si myslí oficiální instituce. Dovolím si položit otázku. Tedy v diskusích několikrát zaznělo ze strany lékařů: lze přece s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte a k dalším okolnostem provést očkování podle individuálního kalendáře. Rodič v současné době nedává písemný souhlas, dává pouze ústní souhlas s očkováním. Tak jak jsem s nimi mluvila, oni to chtějí udělat, celý ten proces, co nejlepší. Stěžují si ovšem na velkou administrativní zátěž. Rozhodně však nemůže být nikdy zatěžující rozhovor, vysvětlování, přesvědčování. Že prostě oni jsou oba na stejné lodi a chtějí oba chránit to dítě. To, že vadí v současné době v zákoně o ochraně veřejného zdraví, aby se tam nějakým oficiálním způsobem - zdůrazňuji, není to ani ve vyhlášce. Lékaři říkají, že je možný individuální očkovací plán, ale ve vyhlášce to není.